Do zastropování spadá díky tomu, že podle oficiálně zveřejněných dat v obchodním rejstříku se jedná o malého středního podnikatele. Druhý konkrétní příklad municipality, sportovní hala ve Svitavách ve vlastnictví města.
Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Richter. Prosím, máte slovo.
To, jak to říkáte, to je krásné, ta čísla opravdu sedí.
Vaše vystoupení vyvolalo tři faktické poznámky. První pan poslanec Vomáčka, připraví se paní poslankyně Vildumetzová. Pane poslanče, vaše dvě minuty. Prosím, vaše dvě minuty. Další s faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Ryba, připraví se pan poslanec Juchelka. Pane poslanče, vaše dvě minuty.
Chápu, že lidé, kteří tam přejdou z Ministerstva vnitra, a teď nevím, jestli si dobře pamatuji ty počty, asi 290, budou delimitováni včetně svých finančních prostředků, které na jejich mzdy jsou. a já bych rád věděl, kde jsou finanční prostředky tady pro ta nově zřízená místa.
Další s faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Juchelka.
A žádám jménem pěti předsedů poslaneckých klubů, dohoda taková byla i z grémia, takže opozice to také ví.
Prosím, kdo je pro?
Můžu slíbit kolegům, že budu velmi stručný. Díky tomu, že jsem skoro na konci, tak mám i velké publikum, což je fajn. Já se vyjádřím jenom k rozpočtu Ministerstva zahraničních věcí. Nejsou to pouze má slova, tato kritika, ale jsou to slova i předkladatele rozpočtu k mému údivu, takže nechápu, jak to, že s tím souhlasil.
Děkuji svým kolegům za zastání, vážím si toho nesmírně. My se tady už několik dlouhých minut hádáme o navýšení pro ty nejpotřebnější, pro ty, kteří jsou absolutně závislí na sociálním systému, jestli 500, nebo 900 korun. A já nebudu obhajovat kroky tehdejší, vždycky jsem postupovala podle svého nejlepšího svědomí. Použil pan předseda Výborný, že jsem třeba nebyla - nebo že jsem byla ostražitá. A když chyběly pak miliardy v roce 2022, tak jste mlčel, takže určitě to už na mě dobře nepůsobilo. Ale to je z jiného soudku. Já se vrátím zpátky k tomu tématu dnešnímu. Píší nám, ptají se. Tak k tomu, přátelé, nemám slov!
Děkuji a já se ještě rozhlížím, zda někdo má zájem o vystoupení v obecné rozpravě? Nemá. Nepotřebuje závěrečné slovo. A ještě přivolám kolegyně a kolegy z předsálí.
Děkuji za slovo. Takže já přečtu návrh procedury: Výbor pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR jako garanční výbor po projednání návrhu zákona po druhém čtení doporučuje Za šesté budeme hlasovat pozměňovací návrh poslance Šimona Hellera pod písmenem B, kdy nárok na pohřebné má osoba, která vypravila pohřeb plodu po potratu nebo plodu po umělém přerušení těhotenství.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 Tolik hlasovací procedura.
Velmi děkuji za přednesení návrhu hlasovací procedury. Je nějaký protinávrh, návrh na změnu? Není tomu tak. Zahajuji hlasování o předneseném návrhu procedury. Čili jsme přijali tento návrh procedury.
Nyní budeme hlasovat návrhy legislativně technických úprav, jak tady byly předneseny poslancem Kaňkovským.
K tomu předpokládám není stanovisko ani výboru, ani pana ministra. Já tedy zahajuji hlasování. Kdo je pro legislativně technické?
Já si vždycky říkám, že podobné elaboráty čtu už jenom já, takže kdy bude nějaká konkrétní strategie na boj proti pandemii?
Já zároveň předávám řízení schůze a vám slovo.
Děkuji.
Je potřeba si říct jednu věc. Každý typ nemocnice, a to víme asi všichni v této Poslanecké sněmovně, někdo řídí, a ten, kdo ji řídí, odpovídá za její rozvoj, financování a personální politiku. Je to smutné, byli z různých politických stran. Tak to prostě je, ale je to problém opravdu těch, kdo jsou zřizovatelé těch nemocnic, pokud nedělají dlouhodobou koncepční personální politiku. Ten první začal platit mladé lékaře, aby mu pak nastupovali do jeho zařízení. V Karlovarském kraji onkologická společnost a pan profesor Fínek navrhli, jak by měla vypadat koncepce komplexního onkologického centra. Ty materiály dostal hejtman kraje, pokud se zeptáte poslanců z Karlovarského kraje, kteří u toho byli, ať už z řad ODS, nebo z řad STAN, kolega Kuchař u toho byl také, tak zjistíte, že celý ten problém spočívá v tom, že pan doktor März má jinou představu, než má, já to tady budu jmenovat, než má onkologická společnost, než má profesor Fínek. S panem hejtmanem jsem osobně jednal. Stejně jsem osobně jednal s panem hejtmanem a se šéfem záchranky ohledně dostupnosti, která je tam ale dlouhodobě, zatím to nikdo neřešil. A tady velmi intenzivně zvažujeme zbudování dalšího stanoviště záchranné služby právě v tomto kraji, ale to je samozřejmě další horizont. Pak je třetí věc, která s tím souvisí, a to je příhraniční spolupráce. My jsme se dohodli, že u příležitosti otevření určitého projektu v Plzni bychom se potkali s ministrem zdravotnictví Bavorska a pobavili bychom se o tom, jestli část těch problémů by nám nemohla pomoci vyřešit bavorská strana, protože tam ta oblast, která je hraniční, sousedí s Německem.
Zahajuji hlasování. Konstatuji opět, že návrh usnesení byl schválen. Čili definitivně končím první čtení tohoto tisku. Zahajuji hlasování o tomto návrhu na vyřazení zbývajících bodů schůze. Kdo je pro? V hlasování číslo 156 bylo přihlášeno 134 hlasujících, pro 129, proti nula. Konstatuji, že tento návrh byl přijat. A ještě asi k hlasování pan poslanec Babka. Poprosím o klid! Jenom konstatuji, že předchozím hlasováním jsme vyčerpali schválený program 41. schůze Poslanecké sněmovny. Já tuto schůzi končím a připomínám - prosím ještě o pozornost - připomínám, že v úterý 1. listopadu bude v 9 hodin zahájena 43. schůze Poslanecké sněmovny, v pátek 4. listopadu bude v 9 hodin zahájena 44. schůze Poslanecké sněmovny a v pátek 28. října bude zde v prostorách Poslanecké sněmovny probíhat Den otevřených dveří, takže prosím, abyste si uklidili materiály z lavic, jinak budou skartovány.
Po mnoha desítkách let vidíme válečný konflikt přímo, který se nás bezprostředně dotýká. Od té doby se ukrajinští občané, ukrajinský lid v čele se svým prezidentem a vládou statečně brání nevyprovokované a nespravedlivé neodůvodnitelné agresi ze strany Ruska. Logickou odpovědí, jednou z logických odpovědí demokratické části světa, nejenom evropských demokracií, bylo postupné uvalení až osmi sankčních balíčků vůči Rusku a také Bělorusku. Myslím si, že je naprosto jasné, že čím účinnější budou sankce, tím menší bude schopnost Ruska pokračovat v této nespravedlivé válce. Na evropské úrovni vlastně při každém setkání všech ministrů všech rezortů debatujeme o dopadech této války a sankcí na evropské ekonomiky, a protože jsme malá, otevřená, proexportně orientovaná ekonomika, tak samozřejmě i o dopadech na českou ekonomiku. Zopakuji, co jsem říkal v rozpočtovém výboru, který podle zákona projednával návrh státního rozpočtu ještě před prvním čtením. Dneska mohu zopakovat to, co jsem tady říkal před několika týdny: Ano, budeme mít dostatek plynu na celou zimu a nehrozí to, čeho se ještě někteří v červnu obávali, že bude docházet k nucenému vypínání některých provozů, některých továren, některých podniků. Samozřejmě těmto dobrým zprávám v Evropě napomáhá i dobré počasí, protože pokud vidíme takové počasí, jako je v letošním říjnu, tak to samozřejmě snižuje spotřebu plynu v celé Evropě, a tím pádem i v České republice. Protože jak válka, tak odvetné sankce mají dopad na stav evropských ekonomik a na stav evropských veřejných financí. Takřka všechny, respektive všechny rozpočty členských zemí jsou pod obrovským tlakem na mimořádné výdaje, které způsobují zejména vysoké ceny energií a vysoká inflace. Nemůžeme být spokojeni s úrovní inflace v České republice, ale pokud dobře sledujeme statistiky v rámci Evropy, tak pokud použijeme meziměsíční srovnání, tak už nejsme na špici peletonu. Tohle všechno se samozřejmě odráží v potřebách výdajů státního rozpočtu. A teď k těm číslům. Dneska budeme rozhodovat o třech základních parametrech. O té jsme hlasovali v Poslanecké sněmovně v minulých dnech. Nechci se vracet k debatě, zda to bylo dobře, nebo špatně, zda je to obvyklé, nebo neobvyklé. Dále se počítá s příjmy ze sociálního pojištění ve výši 688 miliard. Největší výdaje logicky jsou v sociální oblasti. Podstatnou část, největší část činí výdaje na důchodové pojištění.
Mám obavu z toho, že z Ministerstva pro místní rozvoj se v podstatě v současné vládní koalici stala taková popelka, o kterou nemá nikdo zájem, ale na druhou stranu je potřeba si říci, že Ministerstvo pro místní rozvoj má velmi důležité agendy. Proč se toto neřeší? Za to dneska v době stavebních prací nepostavíte ani jeden rodinný domek. To je opravdu pro mě neuvěřitelné. Vyplývá to z údajů, které zveřejnil evropský statistický úřad Eurostat. Ještě se v té prezentaci hovoří o tom, že u místních komunikací by spíše obce měly jít do úvěrů než do dotací. A co se týká návrhu rozpočtu na rok 2023 - výdaje 22,5, takže skutečně ten propad tam je. Já bych chtěla moc požádat o to, zda by byla ještě nějaká možnost se bavit, zejména v kontextu řešení bytové krize, a pomoci městům a obcím.
Děkuji paní poslankyni a další v pořadí je přihlášený pan poslanec Kolovratník, jak bylo oznámeno, a připraví se pan poslanec Špičák.
Děkuji za slovo. Já jsem si to své vystoupení připravil strukturovaně.
Ignorují ovšem skutečnost, že tento druh mandátu vytváří vnitřní rozpor. Podívejme se, co tady navrhuje vláda za zákon, co má být dneska na programu. Vláda Petra Fialy chce politicky úplně ovládnout Českou televizi, aby Česká televize vysílala, aby to byla vládní televize, Fialova vládní televize, a aby vysílala prostě v souladu s vládní linií vlády Petra Fialy a aby potažmo byla šikanována opozice. My chceme názorovou různorodost v souladu se zákonem o České televizi, který vy chcete změnit. A místo toho já si myslím, že bychom měli projednat například zákon o referendu, proto tady teď stojím. Ano, měl jsem to říct na začátek, tak to říkám radši teď, proč tady teď stojím. Pro nás je důležité, aby se tady dneska projednávaly způsoby, jak přimět vládu, aby pomohla občanům v energetické krizi. A vám to plně vyhovuje, protože umlčujete politickou opozici! A v tomhle vy chcete pokračovat, v tomhle vy chcete pokračovat, vládní pětikoalice Petra Fialy. Vy jste se zbláznili úplně, vaše vláda! Proč jsem si to teď jenom vytáhl a malinko předbíhám? Vám je to úplně jedno, že jdou slušní pracující lidé na dlažbu, nebo i důchodci. Vám je to úplně jedno, vaší vládě! Chceme, aby místo toho tady byly zákony na pomoc lidem. Jednoduchá věta, proč já tady teď jsem a proč budou vystupovat i poslanci SPD, je to úplně jednoduché. Tady lidé padají na ústa kvůli vaší vládě, nemají peníze, a vy navrhujete zákon a stojí vám to za to, že tady jste avizovali dokonce, že tu budete i přes noc kvůli tomu zákonu. Ano, to tady avizovala vládní pětikoalice. To je neuvěřitelné! Já tady klidně budu přes noc, pakliže budeme pomáhat lidem, pakliže necháte prosadit naše zákony na pomoc lidem s drahými energiemi. Tam kvorum nebylo! Takže když se vám to hodilo, tak jste tam žádné kvorum nedali. To je přece úplně něco jiného ten Green Deal a podobně a další věci, solární baroni a všechno možné. To znamená, bylo by dobré to zopakovat, ale teď to, co jsem chtěl říci, je, že u toho referenda to kvorum nebylo. Kvůli těmto pěti stranám my jsme jedinou zemí ve střední Evropě, kde není zákon o referendu, nějaký zákon o referendu. Vy nás sunete úplně někam do zemí mimo demokratickou Evropu! Podívejte se, progooglujte si. Extrémní znamená, když někdo prosazuje názory mimo hlavní názorový proud. No tak to je vaše vláda evidentně, protože ve všech středoevropských zemích je zákon o referendu. A podívejte se, co předvádíte vy! Teď budete zakládat nový úřad. Pan Bartoš z Pirátů zakládá nový úřad. Kolik jsem to četl - 250 zaměstnanců nových? SPD prosazuje digitalizaci, my jsme celou dobu mluvili o digitalizaci, na každém ministerstvu jsou odbory pro digitalizaci. Vy jste si dali nové tři ministry, 70 milionů na platy navíc to tam stojí s těmi sekretariáty. Je to pan Šalomoun, je to paní Langšádlová a je to pan Bek. Tady pana Šalomouna vidíme po mnoha měsících. A že je nevidíme ve Sněmovně, to je nevidíme. Tak to mi připadá trošku zvláštní, ale dobrá, je to váš způsob práce. Ale tak jako tak tady ve Sněmovně, není to jenom o Sněmovně, je to o tom, že ti tři ministři jsou neviditelní, a podle mého názoru zbyteční tím pádem. Takže předpokládaný finanční dosah navrhované právní úpravy na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty. No, to jsou neskutečné formulace. A já bych vám chtěl říct, že výdaje ze státního rozpočtu na realizaci tohoto ústavního zákona budou záviset na frekvenci využití institutu referenda v praxi. Proto vás musím já naopak napomenout.
Na rozdíl od vás pan kolega nemá mikrofon, tudíž...
Já nevím, tak to si tady ještě chcete ohýbat zákony? Nebo jak to má teda být jinak? Je to v jednacím řádě jasně napsáno, tak se do toho podívejte. V případě, že bude referendum spojeno s řádnými volbami, budou tyto náklady rapidně nižší. Takže já bych chtěl opravdu požádat vládní poslance, aby byli ukáznění. Navrhovat konání referenda je oprávněn také Parlament České republiky. K podání návrhu je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců a nadpoloviční většiny přítomných senátorů. Ale to neznamená, že SPD rezignuje na to, abychom prosazovali demokracii a svobodu. To znamená, představitelé Fialovy vládní pětikoalice dělají z občanů hlupáky. To už si děláte úplnou srandu z občanů. Takže je to přesně naopak, než vy říkáte. Chceme předřadit zákon - nejenom zákon o referendu, zákon Chceme tady zvýšit daňové zvýhodnění dětí z pracujících rodin. Chceme předřadit zákon zvýšení daňových slev na poplatníka pro pracující lidi, aby měli více peněz. Chceme ukončení zneužívání dávek nepřizpůsobivými, což už jste nám tady jednou zamítli. To znamená, my tady chceme zvýšení příspěvků na péči o zdravotně postižené. Budu to tady průběžně ještě zdůrazňovat, kdyby to někdo neslyšel, proč tady teď jsme. Jsme tady proto, protože chci, abyste konečně začali řešit zdražování a pomoc lidem a firmám a podnikům, a vy to udělat nechcete a místo toho tady tlačíte politické ovládnutí České televize, že chcete. A to si myslím, že by byl skvělý návrh, protože potom by samozřejmě nemohlo dojít k tomu, že vy nebudete pomáhat lidem, a k tomu, co děláte, respektive že neděláte nic pro pomoc občanům, protože občané by mohli rozpustit tady Sněmovnu a byly by nové volby. A vy čekáte, že to bude v budoucnu jinak, ale vidíte, že by to nemělo být o Okamurovi ani o SPD. Je to přesně naopak. Ohrožením demokracie nikdy nemůže být strana, která chce zákon o referendu, protože tu moc dostává občan, nikoliv politik. Je to přesně naopak, tak už nelžete. A znovu zdůrazňuji, v drtivé většině evropských zemí je zákon o referendu, je, proto to tady popisuji, takže ten nestandardní stav je v České republice kvůli vládě Petra Fialy. A teď pojďme se podívat na Rakousko. V Rakousku je lidové hlasování rozsáhleji upraveno i na spolkové úrovni. V případě částečně změny se koná jen tehdy, když to požaduje třetina členů Národní rady nebo Spolkové rady, takzvaný Bundesrat. No tak vidíte, jak to je s tím kvorem. Obligatorní lidové hlasování se koná také v případě odvolání spolkového prezidenta, kdy musí být tímto způsobem potvrzeno rozhodnutím Národní rady o jeho odvolání. Prohlášení podpory potvrzuje obec, ve které je osoba oprávněna volit, a musí být buď podepsáno na úřadu obce, nebo musí být podpis soudně nebo notářsky ověřen. Poté spolkový ministr vnitra ve lhůtě tří týdnů rozhodne o předložení lidové žádosti k podepisování. Obce určí místa, kde mohou lidé žádost podepisovat, a korespondenční hlasování není možné. Jo, to je jenom pro ty zastánce. Nemusí však žádostí požadovaný návrh přijmout. Může se týkat všech záležitostí zásadního nebo celorakouského významu s výhradou voleb a záležitostí, o nichž přísluší rozhodovat soudům nebo správním úřadům. Někde je to závazné, někde je to nezávazné a tak dále. U nás není žádný, protože to Fialova pětikoalice nechce. To znamená, je to plně v souladu - plně v souladu - s ústavním pořádkem, plně v souladu s mezinárodními závazky České republiky. Návrh ústavního zákona z pera SPD předpokládá, že k němu bude vydán prováděcí zákon. Je to tak a pořád dál. Ten člověk tam vůbec nemá pracovat, takový člověk, který kryje organizovaný zločin, podle toho, co říkala ta redaktorka. Náš návrh zákona má na zřeteli uplatnění vůle většiny, ale zároveň klade nezbytné meze výčtem věcí, které se nemohou stát předmětem referenda. Jsme o tom prostě přesvědčeni, my v SPD, protože jsme ryzí demokraté, my prosazujeme demokracii na rozdíl od vlády Petra Fialy, která referendum nechce. Vycházíme z toho, že v rámci referenda může být k jedné věci položeno i více otázek, pokud nejsou ve vzájemném rozporu. Pro tyto případy především z důvodu hospodárnosti navrhujeme, aby se referendum konalo spolu s těmito volbami. Takže i na to tady myslíme, aby to referendum nestálo tolik peněz, aby to bylo komfortní a aby to bylo komfortní v podstatě pro všechny. A to si myslím, že vidíte, že tady férově přiznávám. Je krásné české přísloví: Ne slova, ale činy. Takže to je nesmysl. Takže to je jasné. Na Slovensku je rozlišováno mezi referendem obligatorním a fakultativním, ke kterému se vztahují níže uvedené informace. Takže ta kvora u voleb nejsou a najednou politici vyžadují v nějaké zemi nestandardně vysoké kvorum.